Prvním přihlášeným je pan poslanec Marek Benda.
Ty věci spolu nemají vůbec nic společného. Naprosto nechápu, proč se to jmenuje trestní řád. Takzvaná obrana před dětskou pornografií, která tedy tvrdím, že je napsaná tak strašidelně, a to dokonce v rozporu s tou směrnicí, že za tohle fakt může jít sedět úplně každý v téhle zemi. Navíc tvrdím, že ta směrnice to nevyžaduje. Ta opravdu tenhle požadavek nemá. Dítětem se v tomto případě myslí osoba mezi 15 až 18 lety. Pane kolego, když už tady na mě pokřikujete "stejně jako s alkoholem". Za alkohol jste zodpovědný, jestli vy jako výčepák nalijete někomu. A poslední věc, která mě opravdu pobavila - změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Ale jestli jediné, co se do trestní odpovědnosti právnických osob přidává, je právě účast na pornografickém představení, tak jsem opravdu zvědav, jak se právnická osoba může účastnit na pornografickém představení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, budu rychlý. Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Ale nevadí, tak bych to rád viděl. A pak bych se zeptal, nejsem tedy studovaný právník, jak někteří vy tady, ale opravdu si myslím, že se zkoumá taky trochu úmysl toho jednání. A ten je hrozně důležitý.
Děkuji za dodržení času. S přednostním právem ještě paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Paní ministryně, máte slovo. Připraví se kolega Pospíšil.
Tahle argumentace neobstojí. Takže v tomto ohledu vycházím z toho, že máme určité základy znalostí a nebudeme zpochybňovat to, z čeho vychází už potom návrh novely. Ty dvě nové skutkové podstaty a samozřejmě to znásilnění, které s tím souvisí, pokud se ho účastní jako účastník právnická osoba.
Já se nebráním debatě o novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ale moc bych prosil, předtím, než se tady třeba trošku populisticky bude rozšiřovat okruh, výčet trestných činů, které může spáchat právnická osoba, udělejme prosím analýzu v praxi, jak ten zákon funguje. Ať zde nemáme další prázdnou bublinu, právní úpravu, za kterou si budeme tleskat, která v praxi nebude vůbec aplikovaná. A jinak, jak jsem řekl, doufám, že bude pokračovat o tom debata na příslušném výboru.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy.
Co jsem zjistila, co jsem nastudovala a samozřejmě jaká je praxe v oblasti judikatury, jak postupují nejvyšší soudy, protože zde šlo o citaci jednoho rozhodnutí Nejvyššího soudu, a těch rozhodnutí je více a nejsem si jista, jestli právě toto rozhodnutí je to klíčové. Ale k tomu až zítra. Takže se omlouvám, že nebudu konkrétnější. Šlo o vzájemný poměr, který je vždycky velice obtížné vyjádřit, míry společenské škodlivosti konkrétních forem jednání, jejich vzájemné vyvažování. Mě vedla spíš snaha ne za každou cenu, ale osvojit si ten zákon. Mě také trošku překvapil. Ale nebudu teď kritizovat více, než je nezbytně nutné, to, co sama předkládám. Myslím si, že to z hlediska právního purismu, čistoty právního řádu, není to nejlepší, a sama jsem proti častým novelizacím. Čili navrhuji postoupit návrh do druhého čtení.
Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme ukončili jednání. Lhůta zůstává podle zákona o jednacím řádu.
Vítám ta kladná slova, která zde padají, protože opravdu zjednodušujeme - nebo tento návrh předpokládá zjednodušení potravinové legislativy. Ten návrh zákona vždycky myslel prvotně na kvalitu, padni komu padni. Bez ohledu na to, jestli je ta potravina odkudkoli. To, co nás má zajímat primárně, je, aby státní organizace měly dostatek nástrojů na to, aby ohlídaly kvalitu. I toto ten zákon přináší. Já v tom vidím - nemám s tím zásadní problém, jenom chci tady zdůraznit, že to nemá s kvalitou zboží nic společného. Na kvalitu zboží se obracejí jiné paragrafy a jsem rád, že se tam zvyšuje zejména šance lidí v tom zákoně něco se dozvědět o potravině, kterou kupují. Zvěřina je velkým problémem a naši veterináři už dlouhou dobu upozorňují na to, že v jisté fázi, řeknu, toho potravinového řetězce prodeje zvěřiny té kontroly není dostatek a mohlo by to znamenat nepříjemné věci spojené s ohrožením zdraví lidí. Proto je potřeba, aby naši veterináři získali kompetence v oblasti kontroly zvěřiny. A ještě jedna, poslední poznámka. Tam já si myslím, že byl hlavní zdroj toho problému, který dneska bohužel dodatečně řešíme.
Nyní zatím poslední přihlášený do rozpravy pan poslanec Michal Hašek. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemějte obavy, nebudu příliš prodlužovat jednání Sněmovny krátce před polední pauzou, ale přesto si dovolím ještě několik fakt k tomuto návrhu zákona. Realitu známe všichni. Já jsem velmi rád, že se tady podařilo prosadit předložení tohoto vládního návrhu zákona Poslanecké sněmovně. Nebudu rozebírat jednotlivá ustanovení, o těch hovořil pan ministr, pan zpravodaj, ale dovolím si několik čísel jako širší kontext. Bohužel z Výroční zprávy o stavu českého zemědělství za rok 2012 vyplývá, že i nadále pokračuje spíše jeho pokles. Jednou z příčin tohoto stavu jsou také masivní dovozy potravin do České republiky, které se od roku 2000 ztrojnásobily. Fakticky to jsou také věci, které vedou k postupnému útlumu a likvidaci živočišné výroby v České republice, která významným způsobem podporuje také zaměstnanost v našem zemědělství. Už jsme tady slyšeli z úst mých předřečnic to, jakým způsobem si vybírají potraviny naši spotřebitelé. Zda jsou preferovány, ať už jimi, nebo obchodními řetězci, značky domácí, nebo zahraniční a jakou roli při tom hraje otázka ceny. Když se podíváme ještě jednou na dovozy potravin, je zarážející, že jsou dováženy dříve typicky české plodiny a komodity, jablka, zelenina, vepřové maso. Díky svému monopolnímu postavení jsou obchodní řetězce schopny si zajišťovat poměrně nadstandardní výhody. Není to jenom problém České republiky. Samostatnou otázkou by byla také záležitost marží u obchodních řetězců. Tyto marže značně omezují v některých případech pro spotřebitele možnost výběru, protože kvalitní a specializované výrobky jsou díky takové obchodní politice pro zákazníky cenově méně dostupné, dá se říci, v některých případech možná i nevýhodné. To je samozřejmě alarmující fakt s ohledem na bohužel se snižující kupní sílu českého obyvatelstva ve srovnání s populací v Evropě, a rozhodujícím kritériem při výběru zboží minimálně pro třetinu českých spotřebitelů je pak, dámy a pánové, pouze a jenom cena. Já jsem rád, že se do této novely dostalo povinné zveřejňování údajů o zemi původu všech nebalených potravin, údaje o výrobci, hlavní složce také v případě pultového prodeje a také to, že obchodní řetězce budou mít za zákonem stanovených okolností povinnost zveřejnit procentuální podíl dovozu potravin, aby se u každé významné komodity zákazník dozvěděl, že v takovém obchodě se prodává takové či jiné procento domácích produktů a takové či jiné procento produktů dovozových.
Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana ministra Chládka, který se omlouvá ze závažných pracovních důvodů z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny.
Dalším bodem našeho jednání je bod Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Vzhledem k tomu, že paní ministryně byla určena zpravodajkou tohoto tisku, je potřeba, aby Sněmovna odhlasovala změnu zpravodaje a tím je pan kolega Jan Chvojka. Požádám Sněmovnu, jestli má nějakou výhradu, nebo můžeme hlasovat. Odhlásil jsem vás. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Návrh byl přijat. Požádám Sněmovnu o klid!
Tato novela přímo nesouvisí s tím hlavním těžištěm, které spočívá, jak říkám, ve zlepšení ochrany před dětskou pornografií. Lze konstatovat, že převážná většina požadavků vyplývajících ze směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí a směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii je již, jak jsem řekla, v právním řádu obsažena, a proto přistupujeme v této oblasti jenom k dílčím změnám. Předně tedy jde o dvě změny v trestním zákoníku, kde se doplní ty mnou zmíněné dvě nové skutkové podstaty. Navrhuje se zde postihnout účast na pornografickém představení, ve kterém účinkuje dítě. Je zde ještě navíc rozlišeno dítě obecně, to znamená do dovršení 18 let, a potom přísněji trestné bude, pokud se takového představení nebo vystoupení účastní dítě mladší 15 let. Ke splnění všech požadavků v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii je dále nezbytné doplnit do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim další trestné činy, za které mohou být právnické osoby stíhány. Konkrétně zde je v návrhu trestný čin znásilnění, účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Tady se navrhují jenom bezprostředně ty trestné činy, které souvisí s dětskou pornografií, a v tomto smyslu by se tedy na prvý pohled mohlo zdát, že bychom mohli počkat a udělat komplexnější novelu. To je přesně to, o co jsem žádala, abychom se tomu věnovali v rámci jednání ve druhém čtení, nikoliv abychom studovali základy trestní odpovědnosti, konkrétně účastenství na trestném činu.
Já se prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám panu poslanci Bendovi. Mohla by z mého pohledu za to být zodpovědná. To mi připadá logické. A proč mě to napadlo u tohoto bodu? To je neskutečně závažná věc.
Jinak myslím, že k tomu bude spíše prostor buď ještě při vystoupení paní ministryně nebo zítra v interpelacích.
Na druhou stranu si myslím, že by nemělo zapadnout, že má velký smysl v rámci Evropské unie usilovat o určité základní minimum procesních práv, která jsou garantována jednotlivým občanům Evropské unie. My jsme s tím tehdy nesouhlasili, protože si myslíme, že občan nemá být vydán z území svého státu, nicméně tato úprava tady je. Když jsem studoval důvodovou zprávu, tak tam to není nijak zdůvodněno. Buď je to tedy taxativní výčet, anebo obecná klauzule, že to mohou být veškeré trestné činy, které z logiky věci může spáchat právnická osoba, pokud to trošku parafrázuji.
Prosím pana poslance Klučku, který se přihlásil do obecné rozpravy, aby se chopil mikrofonu. Děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášku pana poslance Laudáta.
Slyšíte dobře: za bilion korun ročně! Dámy a pánové, chtěl bych požádat vás všechny, abyste umožnili propuštění této novely do dalšího čtení, její projednání v zemědělském výboru, a věřím, že budeme hlasovat pro dobrou věc.
To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Vidím pana poslance Františka Laudáta.
Zjevně spěcháte, omlouvám se.
Rozprava nekončí.
Takže tady jde o to, aby se to nějak upravilo a aby to motivovalo, hlavně motivovalo ty prodejce, aby se tohoto nedopouštěli. A ne že budeme kupovat shnilé brambory u malého nebo velkého podnikatele.
Pan vicepremiér Pavel Bělobrádek.
Je tady také otázka toho, že zvěřina na rozdíl od jiných komodit je velmi obtížně kontrolovatelná v průběhu jejího vzniku. Chtěl bych, aby tam bylo zohledněno i toto riziko, které z hlediska bezpečnosti potravin má svoje úskalí.
Má zájem. A pan zpravodaj také má zájem o závěrečné slovo.
My budeme dělat maximum pro to, abychom zvýšili a postupně zvyšovali naši soběstačnost a také ten podíl potravin z domácí produkce, které budou u nás zákazníci nakupovat. Jenom drobnou odbočku. Minulý týden, když jsem byl tady v jedné restauraci v rámci Poslanecké sněmovny, tak i nealko pivo, které jsem si objednal, bylo původem z Německa.
Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odnětí licence. A myslím si, že řada z nás má podobný názor.
Ale ta věc je tak právně zajímavá! Můžeme si představit tři fiktivní příklady. My jsme se o to pokusili v několika případech.
Tím by se celá situace mohla zjednodušit. Ale to je v podstatě jenom taková myšlenka. Takže v podstatě podporuji tady tuto myšlenku, protože dosavadní chaos se snad změní v určitý řád.
Zatím posledním je pan poslanec Svoboda.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, výhoda nebo nevýhoda toho posledního, kdo mluví, je to, že většina těch věcí již zazněla. My samozřejmě potřebujeme to, aby prostředky byly regulovány. Samozřejmě potřebujeme zákon, který řekne, jakým způsobem budou uvolňovány a testovány do provádění nebo do aplikace v České republice, ale zároveň potřebujeme všechno to, co je v tom druhém zákoně. Je tam rozsáhlá pasáž o reklamě. Zdravotnické prostředky jsou věc, která reklamě obrovsky podléhá. Já znovu připomínám, jaký objem prostředků je ve zdravotnických prostředcích a že velkou část tohoto objemu hradí zdravotní pojišťovna. Pokud nedořešíme cenotvorbu, bude zdravotní pojišťovna vystavována nejrůznějšímu tlaku lobbistickému, aby to či ono hradila. Proto zákon v podobě, v jaké je ta jeho první část, já zásadně doporučuji, aby šel do druhého čtení. Je to věc, která je nesmírně důležitá.
Tak nejdřív pan ministr a pan zpravodaj v rozpravě.
Protože vůči té úpravě, především té cenotvorbě byly velmi vážné připomínky zdravotních pojišťoven.
Děkuji. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. O tomto návrhu nechám hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby Sněmovna vrátila tento návrh k dopracování. Jak pan zpravodaj, tak i organizační výbor ve vzácné shodě navrhli přikázat výboru pro zdravotnictví. Žádné jiné návrhy jsem nezaznamenal, takže nechám hlasovat o tomto přikázání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme tento zákon přikázali výboru pro zdravotnictví a lhůta byla prodloužena na 90 dní. Končím tento bod a předám řízení schůze paní místopředsedkyni.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Žádná regulace, dokud ji budeme mít přímo i pro naše pacienty, léčené tady, v zákoně, nám nepomůže. V tuto chvíli na to nikdo neumí jasně odpovědět. V tuto chvíli také nikdo neumí odpovědět, jak se chovají pacienti.
Prosím, pane poslanče.
Často jste zde slyšeli slovo, že hovoří o pacientovi. Rozumějte tomu, pacient neexistuje, je to klient a to je právě obsahem zákonů, které nám pan doc. Heger jako ministr zdravotnictví se svou koalicí sem předestřel. Upozorňovali jsme tenkrát na to. Je to rozbití dlouhodobých vazeb vztahu lékaře, sestry a pacienta, nicméně stojí za to připomenout. Není to taková maličkost, jak si všichni zde myslíme.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se připravil pan poslanec Svoboda, pan poslanec Klučka a po něm pan poslanec Vyzula.
Ale chtěl bych tady mluvit o něčem souvisejícím, a to o systému českého zdravotnictví, který bohužel tento zákon odkrývá. To znamená, má motivaci přijmout všechny pacienty. To, že se u nás někteří pacienti neléčí, to není vada. To je vlastnost současného ekonomického modelu zdravotnictví založeného na regulaci strany nabídky. Můžeme to spravit dvojím způsobem. Toho se mnoho nedotknutelných, v uvozovkách, poskytovatelů bojí jako moru, protože nejsou efektivní a žijí z historicky vyšších úhrad. Stát ovšem chrání zájem zejména těchto poskytovatelů. Například specializovaná centra, to jsou nástroje ochrany českých nedotknutelných. Reálně to vyrábí Věstníkem Ministerstvo zdravotnictví a odborné společnosti. Kdo je centrum, nemá žádná zveřejněná kritéria, není k tomu žádný férový proces a rozhodují o tom podjatí lidé. Liší se to diagnóza od diagnózy, ale alespoň v některých centrových specializacích nekopíruje síť center žádnou geografickou rovnoměrnost či rozložení populace. Tento zákon o evropské mobilitě v podstatě odkrývá slabiny českého zdravotnictví. Pokud se vláda zachová rozumně, nic to neznamená. Pokud zkusí využít tuto pravomoc a pacienty zavře, vypukne chaos, protože pacienti budou mít tento nárok přímo z evropského práva, a pokud dojde k nějakému soudnímu sporu, stát tento spor stejně nakonec prohraje.
Prosím, než se ujme slova, aby se dostavil ke stolku zpravodajů i zpravodaj pro prvé čtení Pavel Kováčik.
Hlasovala jsem také pro, nezdržela jsem se hlasování a bylo to mým technickým nedopatřením. Prosím, aby to bylo zaprotokolováno.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Návrh zákona je předkládán jako iniciativní materiál ministra zemědělství. Původní návrh zákona, sněmovní tisk 1017, nebyl Poslaneckou sněmovnou z důvodu jejího rozpuštění projednán. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami. Stanovuje se rozsah a způsob uvádění údajů u nebalených potravin, například údaj o adrese výrobce nebo u druhu potravin, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem, údaj o množství hlavní složky. Zavádí se nová povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, kteří přijímají stanovené potraviny na území České republiky z jiného členského státu Evropské unie nebo třetích zemí, informovat orgán dozoru o jejich příchodu. Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Navýšení maximální sazby sankce u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvyšuje se zde maximální sankce z tří milionů korun na 10 milionů korun. U uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné, platí již od roku 2008 sankce maximální výše 50 milionů korun.